Děkuji. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje.
Souhlasím s předřečníkem, že skutečně jde o nás, o naše rozhodnutí a nejde jen o tlak mezinárodních organizací. Chci uklidnit paní poslankyni Hnykovou. Určitě se nemusí obávat, že bude kriminalizována za své výroky. Toto jsme důrazně odmítli. Nicméně pokud jde o ty verbální činy, ty samozřejmě stíhány budou. Takže kdokoliv z nás, kdo by se dopustil podpory, například schvalování teroristického činu nebo by vyzýval ke spáchání teroristického činu verbálně a přesvědčoval by někoho, aby něco takového učinil, tak by trestán byl.
Už schválil hodnoticí zprávu, ve které definitivně uzavíral, že jsme v rozporu. My jsme se této věci věnovali v běžném režimu. Máme tam jenom tohle.
Zároveň bych chtěl požádat zejména pravicovou opozici, která má výhrady, aby skutečně umožnila v tomto případě projednání ve zkráceném řízení, aby zapomněli na ty své zásady. Ještě jednou, díky za první legislativní vlaštovku. Ale pár dalších námětů pro vládu, pro odpovědné resorty, bych měl. Bohužel platí, že čím víc migrantů, respektive azylantů z islámského prostředí, tím větší riziko. Potvrzuje to středeční vyjádření europoslance za ČSSD Kellera pro média, že Evropský parlament ve Štrasburku právě projednává návrh Evropské komise, podle kterého budou všechny státy Unie jednou za tři měsíce povinny nahlásit, kolik jsou schopny přijmout migrantů z Řecka a Itálie. To je, řekl bych, dost výbušná záležitost především před našimi krajskými volbami. Tak bych to asi hodnotil. Ale zpátky k legislativě. Je to například jasná diskriminace žen a kefírů, neboli každého, kdo nevěří, že Mohamed je Alláhův posel. Jsou to přímé výzvy k nesnášenlivosti a k násilí. Nebudu tady citovat z Koránu, hadísů a súr. Měli bychom usilovat o nedotknutelnost našeho národního práva. Mimochodem, novela trestního zákona, kterou dnes předkládá ministr Pelikán, řeší schvalování terorismu.
Požádám znovu sněmovnu o klid! Můžete pokračovat.
To není scestná úvaha. Řeší ji například zákonodárci v Dánsku anebo v Bavorsku, jak jsme se dočetli. My prostě budeme muset hodně zaplatit za svou bezpečnost. Uvedu příklad. Na Frontex neboli evropský systém ochrany hranic dává Evropská unie ročně 137 milionů eur. Spojené státy americké vynakládají na ochranu svých hranic 30 miliard dolarů, tedy 20krát víc. Pak mohou dělat nějakou imigrační politiku. Nebudu teď komentovat, jak je humánní, ale své hranice chrání. Evropa nechrání své hranice, nehledá řešení v zemích, kde vzniká problém. Místo toho rozepisuje kvóty a říká: wir schaffen es.

Cituji: "Dle mých informací nepřináší v praxi zásadní problémy." A zde je možná rada paní ministryni, ať pošle své ministerské úředníky na pracovní setkání ředitelů diagnostických ústavů a dalších školských zařízení s OSPODy. V praxi to přináší právě zásadní problémy. Cílem pozměňovacího návrhu je vrátit kompetence ředitele diagnostického ústavu rozhodovat pouze o přemístění v rámci sítě školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Zároveň zde není dotčeno, že děti, které nevykazují poruchy chování, mohou být rozhodnutím soudů umístěny přímo do dětského domova, to znamená, že není třeba, aby prošly diagnostikou. Praxe je taková, že u dětí, u kterých se jeví poruchy chování, je vhodné, aby prošly diagnostikou. Naopak soud může rozhodnout o přímém umístění do diagnostického ústavu a ten pak na základě diagnostiky přemístí dítě do vhodného zařízení.
Nyní vystoupí paní poslankyně Nováková a připraví se paní poslankyně Maxová. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. My už dnes v praxi máme, že někteří rozcházející se rodiče rovnou přijdou k soudu s tím, že se dohodli na nějaké formě společné péče. Ten vývoj obsahuje vždycky podporu, ale i ochranu před škodlivými vlivy. Ten druhý aspekt je, dámy a pánové, já patřím k těm, kteří by si přáli, aby všechny rodiny byly úplné a dobře fungovaly. Ale jsem také realista a vím, že v podstatě polovina rodin nefunguje podle klasického modelu, jak si rodiny představujeme. Ale ta společnost má udělat všechno pro to, aby jim pomohla, aby spolu alespoň kvůli tomu dítěti inteligentně co nejlépe komunikovali, aby dokázali jeden na druhého se nedívat brýlemi úplně černými, když se předtím vzájemně viděli brýlemi růžovými. To je plnění jejich rodičovské odpovědnosti. Já bych prostě nevygumovávala ty lidi, kteří se rozcházejí. Teprve pak můžeme říkat, že podporujeme něco, co je v nejlepším zájmu dítěte. A to je další věc, která je také strašná. A na to bude potřeba trochu času.
Tady já mám poněkud odlišný názor od pana zpravodaje, který ve svém úvodním slově mluvil o tom, že jde zejména o to, aby byl upřednostňován scelovací princip vlastnictví, což si myslím, nebo jsem o tom plně přesvědčen, že není správný pohled na věc. Vše je uvedeno v pozměňovacím návrhu, který je v systému. A část zdůvodnění, s tím se vás seznámil, podrobné, kompletní zdůvodnění je v daném sněmovním tisku, ke kterému se přihlásím samozřejmě v podrobné rozpravě.
Jedna moje kolegyně vymyslela takový příměr. A také tento návrh je návratem do minulosti. Formálně se to samozřejmě Ministerstva práce netýká, protože je to skutečně mezi Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem školství, ale tady se jedná o rozhodování o dětech. Jsou to kauzy sociálně-právní ochrany dětí a do toho prostě naše ministerstvo také patří. A musím říct, že zásadní nesouhlas s tímto vyslovil také výbor pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva.
Já bych řekl obecně, že nakonec se podařilo i ministru spravedlnosti zachovat jistou mírou střízlivosti. To je dobře. Ono to vypadá, že je to jenom předkupní právo, ale vždycky to znamená minimálně měsíce zdržení, a to minimálně měsíce zdržení na to oslovení, vyptání se, jestli nechtějí předkupní právo uplatnit. Pokládám za velmi nešťastné v této velmi střízlivé novele, abychom řešili tak zásadní věc, jako je právě předkupní právo spoluvlastníků. Myslím si, že bychom jej měli odložit, měli normálně nechat zákon běžet. Ale vůbec netýká. Nejsou v tomto směru spoluvlastnictvím.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Šenfeld a připraví se pan poslanec Pavera.
Děkuji za slovo. Děkuji za podporu.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Pavera, připraví se pan poslanec Kudela. Prosím.
Ještě jednou dobré dopoledne.
Prosím, pane poslanče.
Ve druhém pozměňovacím návrhu navrhuji lépe specifikovat, kdo může určovat nebalené víno jako sudové, a také, že se nesmí prodávat víno v prodejních automatech, neboť s tím mám osobní zkušenost, kdy jsem v marketu koupil víno v prodejním automatu, schválně, abych si vyzkoušel, jaké to je. Byla to totální srágora. Takže jsem rád, že tady toto opatření přijmeme.
Děkuji. Tak nejprve pan ministr? Pan zpravodaj.
Děkuji za slovo, jen velmi krátce a teď už skutečně pouze věcně.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Zdůrazním jedinou věc. Proto prosím o co největší urychlení toho projednávání. Za mě v úvodu všechno.
Shoda s ministerstvem je v tom, že těch změn by mělo být spíše méně než více.
A rekapituluji jenom, že se jedná o tři části.
Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Z místa se ještě hlásí do podrobné rozpravy pan kolega Jan Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4944, který je takto načtený v systému.
Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Nyní tedy pan zpravodaj.
Tolik tedy pozměňovací návrhy.
Děkuji panu kolegu Tejcovi. Kdo další v podrobné rozpravě? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tejce, abychom se náhodou nedostali pak do problémů, že jsem svůj návrh podal v původní účinnosti. Ale jsem ochoten tento optimismus pana předsedy akceptovat.
Jinou přihlášku nemám. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Můžeme pokračovat bodem číslo Z pověření vlády uvede návrh ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
A jednak se tím zjednoduší prokazování té trestné činnosti a tím se zvýší pravděpodobnost, že to bude skutečně postiženo a že to nezůstane v teoretické rovině. Není to něco, co bychom si vymysleli sami. Je to něco, co po nás dlouhodobě požadují mezinárodní organizace. Oni jsou ze zemí, kde mají reálnou zkušenost s postihováním terorismu, takže konečně jsme uznali, že asi budou mít pravdu. A to rozhodně není něco, co bychom myslím měli zapotřebí. Ze všech těchto důvodů prosím tedy o podporu tohoto návrhu a to o jeho podporu hned v prvním čtení.
Ty se už dnes dají do značné míry stíhat za současného právního stavu.
Jsme v obecné rozpravě a věřím, že se nám to podaří dokončit.
Děkuji, pane předsedající. U nás v České republice existují dva pohledy. Jeden, že samozřejmě pohledávka není postupitelná.
Já vám rozumím, paní poslankyně.
Zlepšit postavení části oprávněných osob, kterým výživné není placeno, a to tak, že by jejich pohledávku mohl převzít za úplatu jiný subjekt. Musím ještě upozornit, že současná, aktuální právní úprava se neliší od některých právních úprav v zahraničí. Například v Německu se shoduje právní úprava s naší českou právní úpravou. Také tam jsou samozřejmě v rozporu, zdali výživné je možno postoupit třetí osobě, nebo není. Rakouská úprava vylučuje možnost postoupení práv, která jsou nerozlučně spjata s osobou a která zanikají její smrtí. Mezi uvedená práva pak teorie řadí i právo na výživné, judikatura i doktrína nicméně opět dovolily výjimku ze zákazu. V okamžiku, kdy je pohledávka na výživné splatná a určená v penězích, je její výše kvantifikovatelná a pohledávka se tak stává postupitelnou. Diskutovala jsem o tomto problému i s Ministerstvem spravedlnosti. Pozměňovací návrh je vypracován na základě mé a jejich spolupráce. Diskutovali jsme to i s kolegou Zavadilem. To je asi k odůvodnění mého pozměňovacího návrhu všechno. Přihlásím se k němu v podrobné rozpravě.
Ale ten posečká, protože po panu Fiedlerovi s přednostním právem se hlásí paní ministryně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se ve svém příspěvku věnoval koncepci spolkového práva, která je také obsažena v občanském zákoníku a od 1. ledna 2014 uvrhla dříve vzniklé organizační jednotky spolků do určité právní nejistoty. Zákonná úprava spolkového práva od roku 1990 zavedla a plně respektovala spolkovou autonomii organizačních jednotek občanských sdružení. Tam je důležité to "stanovami hlavního spolku".
Ještě na to ve třetím čtení upozorním. To je první obecná poznámka. Pro mě nepochopitelný lobbing zřejmě odborářů a možná části zaměstnavatelů, který má vést k jedinému, aby ještě když jsem na škole, bylo mi už tedy patnáct, ale ještě jsem nedokončil povinnou školní docházku, tu desetiletou, abych se mohl zavázat, že pak nastoupím k dotyčnému zaměstnavateli a bylo to pro mě závazné. Já to prostě nechápu. To nemusel vychodit samozřejmě celou střední školu. Ale dokončil povinnou školní docházku. Opět navrhnu, abychom tento bod vypustili. Že není dostatečně promyšlen, abychom ho vypustili. Zase je to věc, která byla v občanském zákoníku velice široce diskutována. Její snížení povede jenom k tomu, že se bude obcházet. Dobře víme, že i v minulosti to tak bylo. Že se nacházely jiné způsoby, jak si zajistit to, že mi to nájemné bude placeno. Jestli tam nájemné bude měsíční, nebo tříměsíční, nebo šestiměsíční je naprosto jeho věcí. Protože vypadají, jako že jim chtějí pomoct, ale ve výsledku jim vůbec nepomohou.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.
Myslím si, že fungovalo. Nečinilo žádné problémy. A pokud on odmítne, tak za cenu stejnou nebo vyšší může prodat komukoliv jinému. Na tom si myslím, že není nic příliš komplikovaného. Nechci, aby to byl souboj ideového pohledu. My se budeme této věci speciálně věnovat, pozveme samozřejmě zástupce Ministerstva práce, Ministerstva školství, Ministerstva spravedlnosti. Budeme se věnovat určitě tomuto bodu speciálně.
Děkuji panu zpravodaji a ptám se, kdo další do obecné rozpravy.
Je to sice spíš krátká poznámka, ale nechť.
Není tomu tak. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám osm přihlášek. První přihlášenou je, tak jak ohlásila v obecné rozpravě, paní poslankyně Nina Nováková. Prosím paní poslankyně, máte slovo. Nyní tedy paní poslankyně Radka Maxová za kolegyni Pastuchovou, tak jak byla přihlášena. Respektuji vaší dohodu. Prosím, paní poslankyně. Děkuji.
Já bych se tímto chtěla přihlásit ke svým dvěma pozměňujícím návrhům.
Děkuji paní poslankyni Radce Maxové. Nyní pan poslanec Karel Fiedler v podrobné rozpravě.
Já už také jenom velmi rychle.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Variantně k bodu 1 původního vládního návrhu. To je první návrh. Já ty ostatní nezpochybňuji, i když si myslím, že hrozí tím, že ze svěřenských fondů vytvoří cosi, co bude nadále neživotaschopné. Přesto určení obmyšleného účinné až okamžikem, kde je zapsán do evidence svěřenských fondů, si myslím, že může výrazně zkomplikovat ty případy svěřenských fondů, které jsou určené pro blíže a předem nespecifikovaný okruh obmyšlených. Poslední návrh k původnímu vládnímu návrhu je - vypustit bod 16 původního vládního návrhu. To je ona kauce na nájemné a její snížení z možnosti šestinásobku na možnost trojnásobku. To jsou tři návrhy k původnímu vládnímu návrhu zákona. Já doufám, že je dostatečně jasné, co tady navrhuji v rámci rozpravy, a že to pak případně upřesníme na výboru, až budou jasná i ta čísílka, která zatím v té zprávě výboru samozřejmě být jasná nemohou, protože není jasné, co projde a co neprojde.
Jedná se například o změnu úpravy liniových staveb, zejména tedy vodovodů, kanalizací, jiných vedení a předmětů, které se nově podle nového občanského zákoníku staly součástí pozemku. Druhá věc, která se po velké a bouřlivé debatě ve výboru navrhuje vrátit, je předkupní právo. Argumentů pro i proti je celá řada. Určitě budeme debatovat ještě o výživném. Myslím si, že to je věc asi logická, a proto se na ní také výbor shodl. O jiných návrzích budeme jednat, až budou načteny. Ještě bouřlivější debatu zřejmě vyvolá otázka toho, kdo má rozhodovat o umístění a přemísťování dětí v diagnostických ústavech a dalších. Ta debata nebude jednoduchá, neboť ani ministerstva tady nejsou ve shodě. My jsme rozhodovali na základě stanovisek jednotlivých ministerstev. My jsme také upravili ještě otázku a posílili právo spotřebitele spojené s výhodou spojenou s ubytováním nebo dopravou nebo jinými službami. Tam se zjednodušuje právo odstoupit od takové smlouvy.
Já vám také děkuji.